Jako poslední informaci jsme se dozvěděli, že takovýto akční plán představuje minimálně náklady 150 milionů korun, kdy 100 milionů má být investováno pro ta nezávislá média. Já se ptám ale, jestli to potom nebudou provládní média? A to všechno tady říká vládní koalice s neuvěřitelnou politickou lehkostí s tím, že omezení svobody slova vlastně vůbec není otázka právní, která je zachycena v Listině základních práv a svobod, v bohaté judikatuře Ústavního soudu i Evropského soudu pro lidská práva. Ještě snad na doplnění, mám tam v písemném návrhu zařadit jako první dnes a alternativě jako první zítra.
Ano, děkuji pane poslanče. Nyní vystoupí pan poslanec Patrik Nacher a připraví se paní poslankyně Hanzlíková.
To je to, co jsem chtěl zařadit už minule, to je to, co jsem se snažil interpelovat například pana premiéra. Ukazuje se jasně, že na jedné straně tady jsou dezinformace, na druhé straně tady stát nějakým způsobem s nimi chce pracovat a chce je potírat. Našel jsem si také, že je v nějakém sdružení s jedním z kandidátů, a proto pro mě není nestranný. Tak mě by docela zajímalo, kolik peněz do toho dáme, jaká bude struktura, jak se to bude kontrolovat, jací lidé nebo neziskové organizace to budou ověřovat, verifikovat.
Také děkuji.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Určité problémy ale hlásí už i nemocnice a další zdravotnická zařízení. Dále je potřeba v co největší míře podporovat i výrobu léků v České republice a výrobu různých forem léčiv z komponent přímo v lékárnách. Proto bych chtěla tento bod zařadit jako bod číslo 1 na dnešní jednání. Děkuji vám za pozornost.
Nyní je přihlášen pan poslanec Zlínský, připraví se paní poslankyně Pošarová.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. Já už jsem to tady zmiňoval ve svém posledním projevu. Ten můj - to, co tady budu říkat - ten text je poměrně hutný a náročný k pochopení, vyskytuje se v něm mnoho složitých pojmů.
Pane poslanče, já se moc omlouvám, že vás ruším. Poprosila bych roh vlevo, aby trochu ztišil své rozhovory. Rušíte pana poslance.
Těch oborů, kterých se to bude týkat, bude od energetiky až po zemědělství spousta, ale první to spouští nebo mají spustit na zdravotnictví. Má sloužit ke sdílení všech zdravotnických dat v rámci České republiky, ale také v celoevropském prostoru, a to nejen mezi zdravotnickými zařízeními, ale i pro použití regulatorních orgánů státních, evropských a také pro výzkumné týmy u nás, v Evropě, ale i ve světě. Vše má vést ke zlepšení zdravotní péče o pacienty a vývoji nových léčebných metod na základě zpracování těchto dat prostředky umělé inteligence při údajném zachování bezpečnosti těchto dat. Rozsah dat, která se mají sdílet pro regulatorní a inovativní procesy, je velmi široký. Já to tady zmíním, čeho se to týká, tak dávejte pozor. A teď to nejdůležitější, má se to týkat genetických, genomických a proteomických dat týkajících se lidí, obyvatel. Takže já vám to vysvětlím.
Nyní paní poslankyně Mračková Vildumetzová a poté vystoupí pan poslanec Síla. Prosím, máte slovo.
A já vám jeden takový ukážu - dneska se tady už o tom hodně mluvilo, o panu ministrovi zdravotnictví, který si na to dal, že do České republiky během ledna a února dorazí díky našim jednáním s výrobci a distributory téměř půl milionu balení antibiotik v různých skupinách. Takže občané České republiky, prosím, nemaroďte, bojte se, já se také bojím, že moje dítě omarodí, protože léky teprve dorazí. Vyzývám současnou vládu, vyjádřete se k tomu.
Děkuji, paní poslankyně. Než dám panu poslanci slovo, přečtu omluvy. Máte slovo, pane poslanče.
Jedná se o teritoriální nedostupnost stomatologů v České republice. Předseda Stomatologické komory Roman Šmucler říká, že je zubařů dostatek a že vznik oboru stomatologie na ostravské univerzitě není nutný. Napadá mě jediné vysvětlení tohoto jeho prohlášení, a sice exkluzivita oboru a skutečnost, že poptávka dalece převyšuje nabídku, tudíž systém přímé úhrady cash zubní lékaři preferují a naopak pacienti na něj musí mnohdy s velkou nevolí přistoupit. V České republice mají všichni občané, kteří poctivě platí zdravotní pojištění, právo na bezplatnou stomatologickou péči. Ne všichni si takový luxus mohou dovolit. Lékaři bohužel nemají zákonem danou povinnost uzavírat smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Také neexistuje zákonný způsob, jak stomatology přimět k tomu, aby brali více pacientů, nebo jak je přesvědčit, aby své praxe otevírali v okrajových částech regionů, a nejenom ve velkých městech. Je to zcela na zdravotních pojišťovnách. Katastrální úřad Moravskoslezského kraje a město Ostrava významně podpořily vznik nového oboru zubního lékařství na zdejší fakultě. Zubařů je prostě málo a dá se to doložit čísly. V Moravskoslezském kraji je celkem 606 poskytovatelů zdravotních služeb v oboru zubní lékařství, a to včetně nemocnic. Tito zubaři budou v dohledné době svou praxi končit.
A tady se jasně ukazuje, že prostě se tady s tím pracuje, ale zároveň se tady jasně ukazuje, že vláda někde potají připravuje nějaké strategie a věci, o kterých se obecně neví. A poslední prosba, která s tím souvisí. Pokud vy to tady opakovaně nezařadíte, tak prostě jenom vyvoláváte dojem, že to chcete tajit. Zařadil bych to buď dneska jako první bod, nebo alternativně zítra jako první bod. Já vám děkuji za pozornost a za podporu tohoto bodu.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
Je to bod, který jsem se už snažila sem zařadit. Bohužel, tyto organizace jsou velmi aktivní v tom, že se snaží nějakým způsobem s ministerstvem komunikovat, ale ta komunikace probíhá prozatím takovým způsobem, že ty jejich obavy se nezmenšily, ale právě naopak. A vše tedy vychází ze systemizace, která zrušila devět oddělení, naprosto nelogicky rozdělila kompetence jednoho oddělení do několika dalších a zničila sehrané týmy pracovníků, kteří svojí agendu zvládali skutečně na profesionální úrovni. Musím říct, že současná situace je skutečně pro nadregionální a celostátní sociální služby kritická, protože ony mají navíc za sebou nesmírně náročný rok, kdy se musely potýkat se zvýšením cen energií, pohonných hmot i dalších vstupů. Jedná se zhruba o 110 organizací, které poskytují služby těm nejohroženějším skupinám - seniorům, lidem se zdravotním postižením a dalším osobám, které se nachází v nepříznivých sociálních situacích. Musím zdůraznit, že v minulých letech, v podstatě od roku 2007, bylo vždycky včasné vyplacení naprostou prioritou MPSV. Je pro mě tedy nepochopitelné, že ani usnesení výboru pro sociální politiku a varování poslanců nevedlo MPSV k tomu, přehodnotit rozhodnutí provést tuto rizikovou systemizaci. S ohledem na dopady na jednotlivé organizace, ale především na jejich ohrožené klienty je to tak důležitá problematika, že prosím tedy o zařazení nového bodu a prosím, aby byl zařazen jako druhý bod po pevně zařazených bodech dnešního programu.
Nyní vystoupí pan poslanec Farhan a připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová.
Vážená paní předsedající, děkuji za slovo. V současné době se české zdravotnictví potýká s velkou nedostupností běžných léčivých přípravků, a jaký postoj k tomu mají kompetentní úřady? Já se domnívám, že ministerstvo v této situaci jednoduše zaspalo. Situaci neřešilo s dostatečnou prioritou, s dostatečným důrazem. Jak jsem se dozvěděli zde v Poslanecké sněmovně minulý týden, ministr se zde chválil, že sehnal některé druhy léků během týdne. To je chvályhodné a myslím si, že by za to měl být pochválen. Pokud je schopen pan ministr vyřešit nedostatek během týdne, proč nereagoval dříve? Protože... V současné chvíli již hasí požár a snaží se napravit sérii chyb, které vznikly jeho nečinností. Ve standardní situaci by lékař volil například antibiotikum úzkospektré, jako je penicilin, kde je menší riziko nežádoucích účinků a v budoucnu i vzniku bakteriální rezistence. Zvýšená rezistence na antibiotika vede k jejich nižší účinnosti v budoucnu, pro osvětlení, a k tomu dochází samozřejmě při nadměrném užívání a předepisování těchto širokospektrých antibiotik namísto úzkospektrých. Do této situace jsou víceméně nuceni lékaři vstupovat, aby řešili aktuální problémy ministra zdravotnictví a ministerstva, které sami nezpůsobili. Tyto nežádoucí věci se samozřejmě neprojeví hned, ale s odstupem času.
Ještě zagonguji a počkám, až se ustálí počet přihlášených. Dávám hlasovat o tomto návrhu z grémia a táži se, kdo je pro? A nyní tedy budeme hlasovat o jednotlivých návrzích tak, jak zazněly. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut, nebudeme tedy dále hlasovat o jeho pevném zařazení. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut.
Jenom tady řeknu, že z tohoto důvodu navrhuji tento bod k diskusi této velevážené Sněmovně, jelikož bych rád slyšel názory dalších poslanců a ministrů, které tato nesmírně důležitá problematika zajímá.
Děkuji, pane poslanče.
Diskuse k návrhu nařízení Evropské unie k Evropskému prostoru pro zdravotní data.
Ano, děkuji a navrhujete to někam zařadit napevno? Nyní vystoupí paní poslankyně Pošarová, připraví se pan poslanec Juchelka. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, navrhuji zařadit na pořad této schůze sněmovní nový bod s názvem Informace vlády a ministra průmyslu a obchodu o tom, jak konkrétně vzniká extrémně vysoká cena elektřiny pro české spotřebitele. Dámy a pánové, všichni se zřejmě shodneme na tom, že elektřina není běžná komodita, a nelze ji standardně ve velkém množství skladovat. Proto se tudíž ani na komoditní burze neprodává samotná fyzická energie, ale poukázky na pozdější dodání určitého množství elektřiny, se kterými se dále obchoduje. Je otázkou, kde a komu ten rozdíl zůstává. Do roku 2001 včetně byly veškeré ceny dodávky elektřiny regulovány. Ve světle posledního vývoje a enormního neodůvodněného růstu cen elektřiny pro české zákazníky jsem přesvědčena, že bychom se měli vrátit zpět k regulaci cen elektřiny, a to v plném rozsahu, včetně její obchodní, dosud neregulované složky. Z tohoto důvodu navrhuji zařadit tento bod jako třetí bod programu dnešní schůze Sněmovny.
Děkuji, paní poslankyně.
Moc děkuji, paní předsedající. Já mám tady, a budu kratší než asi mí kolegové, nebo do pěti minut to určitě stihnu, úplně jednoduše. A co se stalo? Systemizace samozřejmě proběhla, doporučení výboru pro sociální politiku akceptováno nebylo a v tuto chvíli se ozývají desítky organizací béčkových, které jsou placeny přímo ze státního rozpočtu, že díky této systemizaci nedostanou peníze dříve než v polovině května. Co to tedy znamená? Znamená to, že desítky poskytovatelů sociálních služeb a statisíce jejich klientů jsou v ohrožení. Ale v tuto chvíli máme konec ledna a vůbec sociální služby nadregionální nevědí, jak to s nimi do budoucna bude. Ta metodika podle právních analýz je protiprávní, neakceptovatelná a extrémně nebezpečná, jak píšou někteří právníci. Takže já prostě bych chtěl otevřít tady tento bod, poněvadž se opravdu jedná o statisíce klientů, o stovky zaměstnanců v těchto sociálních službách, poněvadž jsou ohroženi samozřejmě klienti. A nebavíme se jenom o seniorech, postižených a uprchlících. Bavíme se také například o umírajících lidech, poněvadž jsou v tom i hospice. Bavíme se skutečně o těch nejzranitelnějších v České republice. Například by měla z tohoto programu prý vypadnout jako jedna z priorit paliativní péče. Dokonce nedostávají ani žádnou garanci od Ministerstva práce a sociálních věcí, aby si mohli vzít třeba překlenovací úvěr, poněvadž tady toto pověření jednoduše tyto organizace nemají.
Nyní vystoupí pan poslanec Kolovratník a připraví se paní poslankyně Dražilová.
Jde o důsledek snahy o komercializaci zdravotnictví všech pravicových vlád od roku 1989, počínaje vládou pana Klause, kdy došlo k voluntaristické likvidaci fungujícího zdravotnictví založeného na existenci systému nemocnic s poliklinikou prvního až třetího typu, a to bez plánu, co bude dál. Optimalizace znamená zhoršení dostupnosti zdravotní péče, aby se lidi za tuto službu naučili platit. Proto se nyní lidé bouří, že mají platit, za co dříve nemuseli. Až vymřou generace, které si pamatují zdravotní péči před rokem 1989, a až si lidé uvědomí, že nemají jinou možnost než za zdravotní služby platit, bude následovat vyřazení stomatologie z veřejného zdravotního pojištění. Jako příklad země, kde je zdravotnictví prakticky kompletně komercializované, Spojené státy, zde nemá 100 milionů lidí na pojištění stomatologické péče a Medicaid, což je státní pojištění pro chudé a bezdomovce, hradí jen trhání zubu. Každý má v podstatě jistotu, že v případě potřeby bude léčen, aniž by musel studovat složité pojistné plány, co všechno pojistná smlouva kryje či nekryje. Pokud se tak stane, pak to bude téměř nevratný krok. Nenechme si proto ukrást všeobecné zdravotní pojištění a nedovolme politikům učinit nevratné kroky. Peníze jsou až na prvním místě. Takovýchto stomatologů je zhruba tisíc. To je důvod, proč stomatologové vyhledávají oblasti, kde jsou lidé solventní, aby mohli hradit kvalitní péči z vlastní kapsy, což jsou bohatá města, kde je přezubařováno, konkrétně Praha, Brno, Olomouc. V příhraničních oblastech na východě republiky by mohli poskytovat většinou pouze bazální péči, a nemohli tedy uplatnit moderní metody ošetření, které se na fakultách naučili. To je druhý důvod, proč je v těchto chudých oblastech nedostatek nejen zubařů. Děkuji za pozornost. Já bych chtěl zařadit tento bod jako první zítra.
Paní poslankyně je přihlášena třikrát za sebou, tak tedy budete...
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovoluji navrhnout na program této schůze předřadit projednávání bodu 25, což je sněmovní tisk číslo 9, novela zákona o sociálních službách. Jde o návrh na zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany v prvním a druhém stupni závislosti, které se naposledy zvyšovaly před sedmi lety. V prosinci jste zde ve Sněmovně vy, vládní poslanci, tím, že jste se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení, ačkoliv jste byli v sále přítomni, vědomě a záměrně zablokovali možnost tento zákon řádně projednat v prvním čtení, přestože dobře víte, že se kvůli vládní novele úhradové vyhlášky od ledna opět zvýšily ceny sociálních služeb pro zdravotně postižené občany, čímž se stávají pro mnoho z nich naprosto nedostupnými a povede to nejen ke zhoršení kvality jejich životů, ale hlavně i ke zhoršení jejich zdravotního stavu. Rodiny s nejmenšími dětmi jsou jednou z nejohroženějších sociálních skupin, což ještě o to více platí nyní, v době rekordní meziroční inflace, která reálnou hodnotu rodičovského příspěvku sráží hluboko pod jeho úroveň z roku 2020, kdy byl naposledy zvýšen, a vláda není schopna návrh zákona na jeho zvýšení sama předložit. Tento bod navrhuji zařadit jako třetí bod dnešního jednání, případně jako druhý bod zítřejšího středečního programu. A závěrem navrhuji zařadit mimořádný bod s názvem Nedostatek pracovníků na OSPOD, což je Orgán sociálně-právní ochrany dětí. Jedná se o akutní problematiku kritického nedostatku sociálních pracovníků v oblasti péče o ohrožené děti, zejména v rámci obecních, ale i krajských úřadů. I úřad veřejného ochránce práv, ombudsman, varuje, že orgány sociálně-právní ochrany dětí jsou na hraně svých možností. Zejména jde o katastrofální nedostatek kvalifikovaných pracovníků a o přetížení stávajících sociálních pracovníků v tomto oboru veřejné služby, kdy v některých regionech mají na starosti dvojnásobný počet rodin, než jsou standardy umožňující kvalitní péči a prevenci, kontrolu soudního dohledu. A tento bod navrhuji zařadit jako třetí bod zítřejšího středečního programu.
Nyní je přihlášen pan poslanec Brázdil, připraví se paní poslankyně Štefanová. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Tureček navrhuje zařadit nový bod s názvem Informace vlády České republiky o aktuální nákazové situaci v České republice v chovu hospodářských zvířat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Vypořádali jsme se tedy se všemi návrhy na změnu schváleného pořadu schůze a nyní se přihlásila s přednostním právem paní ministryně Černochová. A já předávám řízení schůze.
A to, že vy jste si moje slova vztáhly na sebe, to není můj problém, to je problém váš. Pokud se veřejně omluvíte, tak akci odvoláme, a pokud ne, tak po skončení volby prezidenta si vás najdeme! Spolehněte se na to. Slušní občané naštvaní na vás.
Můžeme ho zařadit třeba jako bod třetí dnešního jednacího dne nebo jako bod první zítřejšího jednacího dne, to už prostě nechám na vaší úvaze. To jsou tak šílená slova, že nechci s nimi ani vést žádnou polemiku, paní ministryně. Nestojí za tu polemiku a nejsou hodna žádného politika, a už vůbec ne ministryně tak významného resortu. Takže já vás vyzývám, prosím, mějte tu odvahu, mějte tu pokoru, mějte tu slušnost, přijďte sem a omluvte se všem mým kolegům.
To je samozřejmě pro SPD nepřijatelné. To znamená, Fialova vláda chce plošně zdražit všem občanům České republiky tyto základní životní potřeby. Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování daní, ještě navíc zvyšování daní základních životních potřeb, a ještě navíc za situace, kdy například v případě léků zejména chronicky nemocní přemýšlí, zda si některé léky, kterých je navíc kvůli neschopnosti Fialovy vlády nedostatek, zda si vůbec takové léky vyzvednout a začít je užívat, protože lidé nemají peníze. Takže já si myslím, že takto závažné informace, které chcete vlastně... A na stranu druhou jste si tady prohlasovali zvyšování platů politiků. Já jsem navrhoval zamrazení, můj návrh jste zamítli, zamrazení platů politiků, můj návrh jste zamítli, návrh SPD. Musím říci, že skutečně zásadně nesouhlasím s tím, když tady premiér Fiala říká veřejně, že nechcete si žádat o důvěru na základě toho vámi chystaného upraveného programového prohlášení vlády. Já se nedivím, že se bojíte, protože i podle průzkumu jste nejhorší vládou v novodobé historii a vládou, která má nejnižší důvěru dokonce v novodobé historii České republiky. Vy s tím neděláte vůbec nic, takže léky, potraviny, základní potřeby, drahé energie, předražené energie.
To je z mé strany všechno. Děkuji za pozornost.
Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Vondráček.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, nestává se každý den, abychom tu projednávali změnu Ústavy České republiky. Já si dokonce myslím, že někde najdete můj podpis pod těmito návrhy. Dvakrát to byl poslanecký návrh, nyní je to návrh vládní. My si musíme uvědomit, že ohrožení života, zdraví a majetku už je v současné době ve světě trvalé, a důsledky mohou být obrovské. Chceme se bavit právě o šířce toho zmocnění, co všechno nám to může přinést. A neodpustím si drobnou poznámku. My jsme si tady zažili opakované bezprecedentní zneužívání stavu legislativní nouze. My jsme tady zažili, když vlastně vláda vypnula parlament, když odešli všichni ministři ze sálu.
Nyní se přihlásila do rozpravy paní ministryně Černochová a připraví se pan poslanec Metnar.
Ještě jednou za mě dobrý den. Byla jsem to já v obou volebních obdobích jako opoziční poslankyně a se mnou moji kolegové, kteří jsme chtěli dát zmocnění vaší vládě, pane poslanče Vondráčku, prostřednictvím paní místopředsedkyně, paní kolegyně, bývalá ministryně spravedlnosti Válková.